Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím, pan předseda Stanjura. Pardon, omlouvám se.
Teď mluvím za celý náš klub. On nemá zákonnou povinnost. Očekával bych, že když to bude podruhé, že pan zpravodaj bude připraven lépe. Není připraven lépe. Nás to mrzí, protože bychom rádi slyšeli, o čem vlastně hlasujeme. Nevím, která varianta je horší. Také asi umím pochopit rozdíl mezi slovy převážně a výhradně.
Tento materiál je v Poslanecké sněmovně skutečně dlouho a předpokládám, že zpravodajové vám řekli, jakým způsobem se hlasuje nebo jaké je stanovisko klubu k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Já tedy postoupím dál v rámci hlasování a požádám pana zpravodaje, aby nás provázel dál hlasovacím procesem.
Týká se to zákazu prodeje tabákových výrobků, pomůcek, dopravních prostředků určenou pro hromadnou dopravu s výjimkou letecké dopravy.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
Je tam 25 % celkové plochy a jídlo si donesou návštěvníci sami.
Ale to je úplně o něčem jiném, pane zpravodaji.
Už jsem asi unaven.
Zrušení sankce zákazu výkonu povolání. Drakonická sankce - zákaz výkonu povolání se ruší.
Myslím, že přistoupíme k hlasování. Každopádně zopakuji to, že jednací řád neukládá zpravodaji, aby říkal, o čem jsou jednotlivé body. Prosím, máte slovo, ale tak mluví jednací řád.
Ale když pan zpravodaj uvede chybnou informaci? Jednací řád nám taky neukládá opravit chybnou informaci. Ale je to snad logické a pochopitelné. Uznal chybu, ale neřekl nám správný text!
Myslím, že jste napravil stav věci.
Týká se to přestupku, kdy společně s pokutou lze uložit i zákaz činnosti.
Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat. Pan předseda Stanjura.
A vy jste schválili, že pokud to někdo neudělá, tak může dostat zákaz výkonu činnosti až na dva roky. To jsem chtěl, ať řekne. Já tomu rozumím.
Týká se správních deliktů a podnikajících fyzických osob.
Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Kolegyně a kolegové, požádám vás o klid, ať je rozumět. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Než budeme pokračovat, ještě budu konstatovat došlé omluvy z jednání Poslanecké sněmovny. Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jen velmi krátce.
Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Není tomu tak. Pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Hlasování budou pouze dvě, pokud nebudeme hlasovat o proceduře jako takové, ale myslím, že to dnes nebude potřeba.
Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi.
Dobré poledne, dámy a pánové. Já si vás dovolím požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který se týká zvlášť zranitelných obětí trestných činů, kterými jsou například děti nebo senioři. Takže já požádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.
Nyní v rozpravě paní poslankyně Helena Válková. Nyní v rozpravě paní poslankyně Marie Benešová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ještě jednou dobré dopoledne. Začaly mi přicházet kladné ohlasy na tento návrh zejména ze strany normálních, běžných insolvenčních správců a navštívila mě celá řada soudců včetně předsedů krajských soudů, kteří se s tím ztotožňují. Chtěla bych říct, že tento návrh znamená ve stručnosti jeden insolvenční správce - jeden soud a znamená to odbourání snahy určité skupiny správců, kteří si chtějí toto odvětví zmonopolizovat a kteří mají praktiky mnohdy se blížící mafiánským praktikám. Takže ještě jednou děkuji za pozornost, a pokud podpoříte tento návrh, budu velice ráda a prospěje to provozu v tomto odvětví.
Děkuji paní poslankyni Marii Benešové a vidím přihlášku do rozpravy pana poslance Kaňkovského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zdůrazňuji zde aspekt, že občanské poradny poskytují sociální poradenství, které má pro takto postižené občany mnohem širší rozměr, než je jenom příprava a podání návrhu na oddlužení. Proto je v zájmu naší společnosti, aby nebyly kladeny překážky v praxi dobře fungujícím občanským poradnám v jejich pro občany důležité činnosti.
Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Kdo dál do rozpravy? Pan ministr? Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, jenom stručná reakce na některé věci, které tu zazněly, zejména na slova pana poslance Plíška. Pan poslanec to pochopit nechce, takže to musím říct všem. Není to prosím tak, že bychom chtěli, aby věřitelé dokládali své pohledávky uznáním dlužníka s ověřeným podpisem. Je to tak, že chceme, aby věřitel, který dává insolvenční návrh, spouští celý ten proces, čímž poškozuje samozřejmě toho, proti komu ho dává, doložil svou pohledávku potvrzením daňového poradce, že on ji účtuje. To je to úplně nejjednodušší, co můžeme po někom chtít. Což je něco myslím dost jiného, než jak to vyznělo ve slovech pana poslance Plíška. My to považujeme naopak za velice jednoduché, velmi málo zatěžující a zároveň velmi účinné opatření pro ztížení činnosti těch, kteří šikanují nesmyslnými návrhy s vycucanými pohledávkami slušné podnikatele. A já myslím, že to se nemá míchat, že jedna věc jsou změny technického rázu, na kterých se dokážeme shodnout, věřím, všichni, a druhá věc jsou opravdově politické debaty, právně-politické debaty, které by se měly vést zvlášť.
I v této volbě bylo vydáno a odevzdáno 157 hlasovacích lístků.
Já vám také děkuji, pane předsedo, a nyní udělím přednostní právo panu předsedovi Kalouskovi.
Děkuji za slovo. My jsme včera obdrželi poslanecký návrh poslance Pavla Bělobrádka, kterým je novelizován zákon o podpoře výzkumu. Za naprosto pobuřující však pokládáme způsob, kterým tato novela vznikla. Jenom pro pořádek, takhle ty texty vypadají. Je to asi ze tří čtvrtin totožný text včetně interpunkce. Slovy paní Kelišové bych si dovolil říct: Je to hnus, velebnosti! Slušní lidé to prostě nedělají a vláda by to při projednávání tohoto návrhu vědět měla a měli bychom si na to vzpomenout i my po Novém roce, až tento návrh budeme projednávat. Já vám děkuji za pozornost. A panu premiérovi oba dva texty předávám.
Dobré odpoledne, paní a pánové.
Pane poslanče, pane předsedo, prostřednictvím předsedajícího, nezpochybňuji meritum věcí, které jste zde zmínil. Chápu, že jste ocenil přítomnost pana premiéra, ale za férové bych ocenil, kdybyste počkal na přítomnost pana vicepremiéra Bělobrádka, aby se k tomu mohl vyjádřit. Je to pouze lidsky slušné, jestliže se o někom mluví, aby byl přítomen.
Děkuji za slovo. Daleko vyšší číslo tisku, tedy později předložený návrh, byl návrh vládní, který jste si, vážení vládní kolegové a vážené vládní kolegyně, nedovolili ani dnes zařadit, přestože je to navrženo poté, co bylo projednáno tak zásadní téma, jako je protikuřácký zákon. Já bych chtěl, když už se tady budeme zabývat případy opisování, abychom i tento případ opisování vzali v patrnost také.
Nyní mi dovolte, abych zahájil bod číslo Pane ministře, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručný. Ten návrh jsem představoval několikrát a není dlouhý. Je to velice důležitá změna, která umožní posunout naše vězeňství do 21. století.
Takže nejde o velké počty, nejde rozhodně o desetitisíce. V praxi jsem se s tím opakovaně setkávala. Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Nehlásí, rozpravu končím. Můžeme tedy začít, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo. Dodávám, že nebyly podány. A jako poslední hlasování by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.
Nejdříve vás odhlásím a požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Jsou to návrhy paní poslankyně Peckové, která ruší podmínění poskytnutí výčtu informací obětí její žádostí o jejich poskytnutí. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Děkuji, pane zpravodaji. O všech návrzích bylo hlasováno. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Ta se týká téhož problému zákazu vstupu, ale na veřejně přístupném prostory budovy, která souvisí s veřejnou dopravou.
Návrh byl zamítnut.
Týká se téhož problému a přístřešku zastávky nebo nástupiště veřejné dopravy.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Týká se téhož problému, vstupu podnapilého do prostoru, kde probíhá sportovní akce.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut.
Chybí tam "obecní policie".
Kdo je proti návrhu? Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Týkají se protidrogového koordinátora a protidrogové politiky.
Návrh byl zamítnut. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut.
Nejprve návrhy technických úprav, které, jak jsem si všimla, nebyly předloženy. A nakonec o návrhu jako celku.
Děkuji, paní zpravodajko. Procedura je jednoduchá. Přesto ji nechám schválit, ale nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, protože poměry ve sněmovně se výrazně změnily. Kdo je proti? Návrhy byly schváleny. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Prosím, pan předseda Kalousek s přednostním právem ještě před konečným hlasováním.
V tomto hlasování jsem hlasoval zdržuji se, na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom chci, aby to zaznělo.
Děkuji.